Na služby, které nevyužíváme každý z nás běžně každý den, ale na některých závisí naše lidské životy. Já jsem se na toto téma snažila upozornit už před několika měsíci.
Není ani vládní, je to pomoc tohoto státu, je to pomoc, kterou platí daňový poplatník v rámci solidarity mezi sebou. Za chvilku uslyšíte tvrdá čísla, tvrdá data, kolik je na účtech zdravotních pojišťoven, jak se ta bilance za poslední měsíce vyvíjí.
Prosím.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, já možná plynule navážu na pana vicepremiéra Jurečku. Všichni ředitelé všech zdravotních pojišťoven jasně deklarovali, že není ohrožena ani dostupnost, ani kvalita, ani rozsah zdravotní péče. Opět to tady uslyšíte. Tak proč tady obchodujete se strachem, proč lidi strašíte? Nic takového nenastane a současně ty peníze budou použity ve prospěch vás, občanů, domácností, rodin. To je jedna věc. To, co tady zazněl, řekl soudem usvědčený lhář. Předsedou exilové vlády v Londýně byl zakladatel lidové strany Monsignore Šrámek. Tak si jenom uvědomte, jaké bizarní nesmysly tady zaznívají z úst předsedy SPD Tomia Okamury. A druhá věc. Tak jestli ty lži a ten hnůj, který tady zaznívá z úst Tomia Okamury, vztahujete na zástupce těchto židovských organizací, tak to přesně svědčí o tom, kdo tady má nejblíže v této Sněmovně k tomu hnědému nebezpečí.
Já už opravdu tu technickou. Co také těm šéfům pojišťoven zbývá, že?, než vám to odsouhlasit, když jsou v podstatě v situaci, v jaké jsou. Já mám skutečně teď už ten technický návrh.
Ano, a já tomuto návrhu tedy vyhovuji a vyhlašuji přestávku v délce trvání 30 minut.
Rad typu méně topit, méně svítit, kupovat si svetry na zimu bylo dost. Samotný guru a otec zakladatel jedné z vládních stran, TOP 09, Miroslav Kalousek řekl v Událostech a komentářích - nemohla jsem si prostě odpustit ten citát tady říct. Cituji: "Já si říkám, proč raději ministerstvo místo zdanění energetických firem neuvažuje o tom, že jim zreguluje cenu. U nás ten rozdíl mezi nákladovou cenou a tržní cenou je obrovský. A možná, že by to bylo pro stát, pro firmy i pro ty adresáty mnohem jednodušší - než ten sektor zdanit a to přerozdělovat, tak mu prostě zregulovat cenu. Ani bychom nemuseli odcházet z lipské burzy, tam bychom prodávali přebytky. U elektřiny jsem nenašel jediný důvod, proč tu cenu neregulovat." Často nás tady pan bývalý ministr poučoval, radil nám. Často jste se o něho opírali, tak proč ne teď? Už vám to říká kdekdo. Už vás střílí z vlastních řad.
Prosím, máte slovo.
Toto už není krize, toto je kolaps. Tak toto neřekla jenom opozice, toto neříkají pouze lidé, firmy, toto řekla před pár desítkami minut Asociace krajů České republiky, která důrazně žádá vládu, pětikoalici, aby neprodleně zahájila jednání o zastropování cen energií. Podotýkám to, co všichni vědí, že v krajích má pětikoalice drtivou většinu. Vzpomínáte si, jak jsem zde mnohokrát mluvil, minimálně desetkrát, na půdě parlamentu o tom, že je třeba odpustit platby za obnovitelné zdroje? Vzpomínáte si, jak jsem říkal, že jsem sice rád, že mi to říkáte v kuloárech, že by to mohlo být docela elegantní řešení, ale současně že vládní činitelé na to vůbec neslyší? Pan ministr Síkela se nám vysmál, když jsme to říkali, řka, že nepotřebuje nijak poučovat, zejména od nás, že on má vlastní řešení. Abych byl přesný, odpustí, protože se tomu dal ještě určitý časový rámec, takže to bude až od října, tři čtvrtě roku poté, co jsme o to žádali. Výsledkem čehož je to, že to, co se odpustí v rámci plateb za obnovitelné zdroje, už bude natolik marginální, natolik pod rozlišovací schopnost, že už to v zásadě ztrácí na významu. Proč se to neudělalo na jaře, když jsme to říkali? Abychom si to ujasnili. Na co ještě čekáme? Na co ta vláda čeká? Až ta ekonomika, hospodářství, malé firmy, velké firmy, domácnosti, ale i dneska veřejné instituce, školy, nemocnice nebudou mít skutečně na zaplacení? Jsme v situaci, ve které jsme zde ještě nebyli v energetice. My nevyčítáme vládě to, že rostou ceny energií na světových trzích. My vyčítáme vládě to, že díky liknavosti a pozdním opatřením jsme dnes v situaci, že přes kupní sílu máme nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropě. Beru tedy za červenec, uvidíme, jak dopadne srpen. Ale vedeme už. To je výsledek této vlády. Ta opatření přicházejí pozdě. Ta opatření jsou extrémně malá. To by dávalo smysl v únoru, v březnu, tak jak jsme to navrhovali. Znovu říkám, je to zbytečně komplikované. Ale my se nacházíme... nebo bude to zavedeno na podzim. Já vím proč. Protože se šetří v rozpočtu. Ale tarif už v současné době je pouze "ovívání mrtvé pokojské". Ten tarif už ztratil smysl. My chceme vidět, jak je vláda připravená na další opatření, na další řešení. Když se to zastropuje, srovnají se podmínky v Evropské unii. Srovnávám to třeba s těmi jižními zeměmi, ale dneska ve finále i se Slovenskem. Přece nemůžeme nevidět to, že nám kraje říkají, kde máte vy vaše zástupce, že školy nebudou mít na zaplacení energií. Vždyť to přece snad vidíme. Vzpomínáte si, jak v době covidové jste nás honili a říkali jste "vaše opatření musí být alespoň trochu předvídatelná"? Kde je dnes ta předvídatelnost? Samozřejmě má to i své minusy. I kdyby se to dneska zastropovalo, tak to bohužel neplatí pro všechny a hned, protože se musí dívat na fixace. A například společnost ČEZ má prodáno takřka na celý příští rok. Musí se to zkombinovat. Musí se to řešit i z té finanční stránky. Není pravda to, a vůbec nechápu, proč se takhle uvažuje, že jakékoliv zastropování padne na ortel státního rozpočtu. To není přece o tom, že ten stát to musí bezprostředně všem zaplatit, producentům. Je to otázka za prvé diskuse s nimi. Tak nechápu, proč se to nevyzkoušelo.
Vy jste uvrhli miliony lidí z těch deseti milionů v České republice do velké nejistoty. Miliony lidí nevědí, jak vyjdou finančně. To je fakt! Vy jste nenabídli žádné řešení. Odmítáte řešení opozice. Jsme tady dvě opoziční strany. Teď jsme tady na dnešní schůzi, kde berete 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám v situaci, kdy lidé nemají na zubaře, v situaci, kdy se měsíce čeká na různé výkony. To se úplně míjí. A nemá smysl se tady rozčilovat a křičet. Protože vaše politika, pane ministře Jurečko, já už jsem vám to říkal minule... Vždyť vás nechtějí ani vaši členové už často. Nechtějí. Oni to říkají. Mají strach vaši členové KDU-ČSL. Jsou z toho úplně vyřízení mnozí z nich. To znamená, taková je u vás teď situace za vašeho vedení. Miliony lidí uvrháváte do obrovských finančních a sociálních problémů. Vy jste upřednostnili bod vzít ze zdravotnictví českým občanům 14 miliard korun. To je výsledek toho hlasování, který tady byl. Říkáme to tady od jara. Tuto poslední možnost jsme chtěli využít. A teď jste to celé hodili do koše. Už se nestíhá nic. Takže vy jste plně odpovědní, a to vám chci říct, za veškeré problémy českých občanů nejen ve zdravotnictví, jestli si to dneska prohlasujete na sílu nakonec, ale i za veškeré problémy ekonomické, sociální, zdravotní, že lidé nebudou mít na energie, padají do dluhových pastí, do exekucí. Za všechno můžete vy, to je potřeba říct. Máte plnou odpovědnost za všechno. Za všechno můžete vy. A to tady budu neustále dokola i v médiích opakovat. Není nikoho jiného, kdo by za to mohl. A musím se úplně smát tomu, když byl náš předseda klubu Radim Fiala tuhle v televizi a ministr vaší vlády se ho tam ptá: A jak byste to řešili vy? Tak jestli nevíte, jak to řešit, a musíte se ptát opozice, tak běžte pryč. Tak to položte. Tak to položte a nechte to na někom jiném. To je fakt zoufalé. Ale kdybyste to dělali aspoň sami pro sebe. Jenže vy tou vaší zoufalostí obtěžujete celou republiku. Celá republika jde do obrovských problémů, do obrovských problémů.
Pane ministře práce a sociálních věcí, vy žijete v úplně jiném časoprostoru. Co nám to zde říkáte? Že během několika týdnů bude připraveno řešení pro zastropování? A hned vám vysvětlím proč. Podstatné je to, že od začátku roku na vás naléháme, prosíme a žádáme, abyste připravili plán a řešení na všechny možné varianty, které mohou nastat ve smyslu opatření, včetně toho, že může přijít situace, kdy se bude zastropovávat. Od března to říkáme velmi důrazně. A od července neděláme nic jiného, než že hovoříme o tom, že je třeba zastropovat. Celou dobu se nám vysmíváte. To naštěstí řekl dnes premiér Fiala. Jenomže ono to není skutečně tak jednoduché. Nemáte připraveno nic, včetně případného zestátnění ČEZu, včetně řešení lipské burzy, včetně modelu, který tady mimo jiné docela rozumně navrhoval i váš člen pan Miroslav Kalousek. A je třeba si uvědomit jednu věc: i když byste o tom rozhodli v následujících týdnech, tak jak říkáte, tak většina elektřiny na příští rok je prodána, jestli jsme si to neuvědomili. Co z toho vyplývá? Že ty domácnosti na to stejně nedosáhnou. Vy jste prošvihli několik měsíců, nechali jste ty domácnosti, případně firmy nakoupit energie a teď uvažujete o tom, že by se možná zastropovalo. Jestli jste si nevšimli, tak většina zemí už to udělala i bez té Evropské unie.
Tak nyní jenom připomínám, protože jsem dostala takovýto dotaz, jsme mimo rozpravu.
Pan předseda Okamura je člověk, který je soudem usvědčený lhář. Kdyby byl chlap, tak se omluví v nejlepším čase, kdy na Facebooku je největší sledovanost, ale on to tam hrdinsky pověsil někdy v nočních hodinách. Já bych čekal, že poslanec a předseda parlamentní strany jako sleduje informace tak důležité pro občany této země a podívá se na vývoj exekucí v této zemi, na data, která k tomu jsou. A akce milostivé léto pokračuje. Dáváme opravdu lidem šanci, aby skončili s těmi exekucemi. Září, říjen, listopad je milostivé léto dvojka. Ministerstvo financí připravuje opatření, aby se ukončily finanční exekuce. Děláme kroky, které vy jste nevymohl na minulé vládě, kterou jste podporoval. Takže vy o exekucích nemluvte. Já děkuju za tu dojemnou snahu, kterou se staráte o KDU-ČSL. Ale když se podívám na volební výsledky, tak to je to, co hovoří o důvěře. Když se podívám na výsledky v komunálních volbách, tak tady opakovaně roky vyhráváme.
Taková vláda nemá důvěru občanů. Přední politici vládních stran jsou navíc zapojeni v korupci, v organizovaném zločinu a v kontaktech s mafií. Samozřejmě řešení se tady nabízí takové rychlé. V září budou komunální a senátní volby a doufám, že občané přijdou k volbám a vyjádří se, co si myslí o vládě Petra Fialy, a vystaví vládě Petra Fialy účet. SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby ČEZ přestal vyvážet a současně přestal nakupovat elektřinu na burze v Lipsku a zajistil nízké ceny elektřiny pro české občany a firmy, tak jak už jsem navrhoval v našem desateru. Vládě Petra Fialy to připadá normální, takhle doslova okrádat české občany, ale nám v SPD to rozhodně normální nepřipadá. Toto šílené zdražování a neschopnost vlády Petra Fialy přivádí lidi do chudoby a přivede ke kolapsu hospodářství naší země. A kolaps průmyslu, kolaps ekonomiky, tak to bude další tvrdá rána pro Českou republiku kvůli vládě Petra Fialy. Mimochodem, ještě malinko odbočím. Češi platí za mobilní služby nejvyšší ceny v Evropské unii. Další důkaz toho, že jsme v pozici kolonie Západu. Český telekomunikační úřad uvedl ve své analýze, a je to z tohoto týdne, že maloobchodní ceny mobilních služeb v České republice jsou nadále nejvyšší v Evropské unii. I když ve střednědobém horizontu dochází k určitému poklesu maloobchodních cen, ceny v jiných zemí EU klesají rychleji než v České republice. A vláda Petra Fialy s tím opět vůbec nic nedělá! Takže vláda Petra Fialy, tady vláda předsedá Evropské unii, chlubili jste se, co všechno ovlivníte a změníte, a my jsme říkali, že nezměníte vůbec nic. Takže se tady promenádujete po Bruselu, promenádujete se všude možně, udělali jste si kvůli tomu nějaké barevné deštníky - na rozdíl od toho, co nabízíte lidem, aspoň není děravý, ale prostě je to jedna komedie, jedno PR, které lidem vůbec nic nepřináší. A utrácíte za to horentní miliardy na úkor českých občanů! Nezměníte vůbec nic. Vždyť naše platy, platy občanů České republiky, průměrné platy v České republice, jsou třetinové než třeba v Německu, a přesto vy jste tak servilní, že k tomu mlčíte a vytahujete další a další peníze z kapes našich občanů, přitom mobilní telefon dneska má snad každý občan v České republice. To je neskutečná situace úplně! Neskutečná arogance a neschopnost. Arogance Bruselu a neschopnost Fialovy vlády. Já opravdu nechápu, proč by měli čeští spotřebitelé platit nejvíce v celé Evropské unii. Další věc, to tady budeme řešit dneska. Takže vy na jednu stranu odmítáte lidem pomoci se zdražováním a odmítáte vyřešit zdražování. To znamená, vy ještě přímo tady prosazujete a protlačujete zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a zhoršení podmínek pro práci zdravotníků a to je pro SPD také úplně nepřijatelné. A to si myslím, že je opravdu neuvěřitelné. Neuvěřitelné! Já jsem takovouhle škodlivou vládu od roku 1989 ještě snad neviděl. Podle mě jste nejhorší a nejškodlivější vláda vůbec minimálně za toho tři čtvrtě roku, co jste předvedli, která tady kdy vůbec byla. Vůbec nic! To je opravdu neuvěřitelné, Ale vy jste nepředložili jediné řešení.
Předložená novela je chybná, nerozumná a v této chvíli extrémně nezodpovědná. A tato právní úprava se přímo dotýká poloviny občanů České republiky. Navíc je obrovskou chybou považovat zdravotnictví za oblast, která jen spotřebovává peníze. Právě naopak, kvalitní zdravotní péče může výrazně zvýšit růst HDP. Díky němu totiž lidé mohou pracovat lépe a déle. Zdraví občanů je z ekonomického pohledu pro stát výhodné. Naše hnutí přebralo resort zdravotnictví v závěru roku 2017 v poměrně zuboženém stavu. Tyto strany z resortu zdravotnictví vytvořily oblast, která jim byla maximálně dobrá v jejich plánech na privatizaci tohoto systému. Oblast zdravotnictví byla podfinancovaná ve všech ohledech, od platů zdravotnického personálu, lékařů a sester, také finanční stav a vybavení nemocnic, kdy jsme museli jednotlivé české nemocnice oddlužovat v době covidu. Rovněž stav veřejného vysokého školství v oblasti zdravotnictví byl tristní. A samozřejmě mluvím také o platbách za státní pojištěnce. Problém a jeho řešení byl přenechaný na nás. Problémy, které neměly snadné a rychlé řešení. Opět se určitě někdo ozve a řekne, jestli jsme to vyřešili. Já si vzpomínám, jak jsme přidávali peníze, moji kolegové si na to vzpomenou, na to, aby mohly lékařské fakulty navýšit počty studentů, protože každoročně celá řada studentů skončila pod čarou, to znamená, že splnila podmínky pro přijetí, ale z kapacitních důvodů nebyla přijata. A pak ti lékaři prostě chyběli. Takže to byly kroky, které jsme určitě spustili, a celou řadu dalších. Ale pojďme zpátky k platbě za státního pojištěnce. V roce 2017, kdy hnutí ANO přebralo tento resort, byla platba za státní pojištěnce něco nad 900 korun, přesně 920 korun. Platba za státní pojištěnce byla v roce 2021 téměř 130 miliard korun, protože to bylo v minulé době zcela nezbytné pro vyřešení komplikované zdravotnické situace, globální pandemie, ale i v ohledu odměňování zdravotnického personálu. Právě nízké platy státu za děti, důchodce a nezaměstnané, což je přes 60 % obyvatel, byly základní příčinou dlouhodobých ekonomických problémů českého zdravotnictví a způsobovaly chudobu ve zdravotnictví. A pak že nemá být zdravotnictví podfinancované! Navyšování plateb za státní pojištěnce, ke kterému jsme přistoupili, zrcadlilo finanční náročnost zdravotnické péče a reagovalo na pandemický vývoj. Toto navyšování bylo zcela opodstatněné v důsledku aktuální situace.